Je tomu tak.
Je tomu tak. Děkuji. V jedné větě jenom řeknu, že tato komise nemá v tuto chvíli svého předsedu. Předběžně, pokud bude vůle předsedů poslaneckých klubů, tak i tady bychom jako volební komise vyhlásili operativně lhůtu dnes do 14 hodin.
Já ho ukončím a budeme pokračovat bodem 22, což je Pardon.
Jenom procesní. Zajisté nezpochybňuji hlasování, jenom to uvádím pro zvukový záznam.
Já v tomto případě své vystoupení omezím na minimum. Pokud jde o způsob volby, jedná se v souladu s volebním řádem o volbu tajnou. Ve Státních aktech je vše připraveno a já nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.
Mám dvě písemné přihlášky.
Vážený pane předsedající, vážené členky a členové vlády České republiky, kolegyně a kolegové, dovolte mi prosím z tohoto místa prostřednictvím pana předsedajícího vyzvat klub Komunistické strany Čech a Moravy, aby ještě jednou důkladně zvážil, zda skutečně Zdeněk Ondráček se má stát šéfem komise, která má kontrolovat práci GIBS. Dámy a pánové, já jistě nezpochybňuji odbornou erudici pana Zdeňka Ondráčka. Já opravdu nezpochybňuji, že je to policista s velkou zkušeností a jistě i profesními výsledky. Ale jsme v roce 2017, jsme tady 28 let po sametové revoluci a myslím si, že stále ještě nenazrála doba na to, aby se předsedou takovéto důležité komise stal člověk, který s obuškem v ruce vystupoval v roce 1989 proti demonstrantům. Prosím, uvědomme si, že jsme za celou dobu diskuse o Zdeňku Ondráčkovi ani tady ve Sněmovně, ani v mediálním prostoru nezaregistrovali jediné slovo sebereflexe. Jediná věta, kterou jsme slyšeli, byla snad ta, že pan kolega Ondráček byl mladým policistou a dostal rozkaz. Pokud toto od Zdeňka Ondráčka na plénu Sněmovny neuslyšíme, tak samozřejmě nemůže počítat s podporou našich poslanců na zvolení předsedy komise. Potom se přeci dostáváme do situace, kdy KSČM, která si do svého názvu přidala písmenko "M" se nedistancuje od toho, jak se chovala k lidem před rokem 1989 strana, která to "M" ve svém názvu neměla. Pokud tady neuslyšíme větu o tom, že se jedná o životní pochybení, pomýlení, mladickou nerozvážnost, tak přece nemůžeme jakožto demokratická instituce, parlament v demokratické době, pana Zdeňka Ondráčka přes jeho nespornou odbornou erudici volit do čela takto důležité komise.
Takže pan předseda Kováčik s přednostním právem, potom pan poslanec Veselý.
Pane předsedající, paní a pánové, vážená nová vládo, kolegyně, kolegové. Nicméně dovolte mi, abych vám tady citoval článek, který dnes vyšel od pana Schneidera na prvních zprávách a který je v té lavině názorů na tuto věc trošičku disentní, čili odlišný, a je docela zajímavý. Dovolte mi, abych v této souvislosti si požádal o několik málo minut vašeho drahocenného času. "Jinak to nelze nazvat, ale je nezbytné, aby v současné hysterii okolo minulosti pánů Zdeňka Ondráčka a Lubomíra Metnara zazněl i disentní, tedy nesouhlasný názor. Oba ti pánové tehdy vykonávali rozkazy jim dané, sami žádné rozkazy nevydávali. Z žádného trestného činu nebyli obviněni. A k tomu jen vzdálenou paralelu - rakouské četnictvo se před vznikem republiky jistě dopustilo vůči Čechům lecjakých hrubostí, ale české příslušníky rakouské policie převzala nová Československá republika bez lustrací a mravokárných řečí. Ostatně pořádkových schopností těchto policistů záhy ruče využívala. Stejně jako neznamená omezení jakýchkoliv práv ani minulost jejich kritiků. U nich by se totiž mělo též uvádět, co zase oni dělali v téže době, které strany byli tehdy členy nebo kandidáty, nebo jaké různé vysoké svazácké funkce zastávali. Pak by se teprve naplno vyjevil paradox, že některé opory tehdejšího režimu nyní kritizují tehdejší řadové policisty. Když oba pánové sloužili v předlistopadových bezpečnostních sborech a vyšetřovali trestnou činnost, nikomu jejich minulost nevadila. Když byl Zdeněk Ondráček členem sněmovní komise," pro kontrolu BIS, aby bylo jasno, "nikomu to nevadilo. Předseda komise sám nic nekontroluje, pouze předsedá komisi, která kontroluje. Je tedy záhadou, proč prezidentského kandidáta Horáčka chytl takový amok a hovořil najednou o nějaké potupě jakýchsi symbolů a stále více se samozápalně žhavil. Shrnuto, sečteno, demokracie je tvrdá a někdy i poněkud nechutná, ale převážně jen těm, kterým nedošlo, že výsledky demokratických voleb pravidelně většinu obyvatel neuspokojí. Takovéto přízemní kampaně jako kolem pánů Ondráčka a Metnara společnost totiž rozdělují, ačkoliv to jejich protagonisté často agresivně vyčítají těm druhým. Musí prostě něco vydržet, protože ostatní lidé zase musí vydržet je. A odstraňováním soch a zakrýváním své minulosti ani pohoršováním se nad minulostí jiných tu minulost nepřekonáme, jen budeme znovu a znovu opakovat ty nejtemnější chvíle." Takových kampaní jsme tady zažili přece mnoho. Sloužit voličům, sloužit občanům České republiky. Děkuji vám za pozornost, kterou jste mi věnovali, a přeji rozumnou ruku při volbách.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek a s přednostním právem eviduji pana předsedu Bartoška.
Já nechci příliš zdržovat, protože mám pocit, že jsme všichni rozhodnuti v této Sněmovně.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Tento pozměňovací návrh si výbor osvojil. Ale je třeba zdůraznit, že ten systém jinak funguje bez větších zásadnějších problémů. Děkuji vám za vaši podporu a pozornost.
Děkuji, pane ministře.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom krátce shrnul, co se vlastně událo s tímto tiskem od posledního jednání zde ve Sněmovně při prvním čtení, které bylo 5. prosince. To, čeho se ten tisk týká, jsme slyšeli. Proběhly dvě schůze zdravotního výboru. Není to nic vzrušujícího, je to běžná agenda.
Děkuji panu zpravodajovi. Než přistoupíme k obecné rozpravě, tak ještě korekce jedné omluvy. Pan poslanec Petr Sadovský ruší svoji omluvu z dnešního jednání a je přítomen. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci Nachr a Svoboda. Jako první vystoupí pan poslanec Patrik Nachr. Já i jiní předsedající si to budeme pamatovat.
Pěkné ráno.
Novela upravuje problematiku biopaliv, konkrétně mění stanovení minimálního množství biopaliva obsaženého v prodávaných pohonných hmotách. Umožňuje dvojnásobné započtení pokročilých biopaliv a zohlednění dodávání plynu, elektřiny a vodíku dodavateli pohonných hmot. Musím se zde však pozastavit nad negativním dopadem, který důvodová zpráva sama uvádí, a tím je mírně vyšší tlak na zábor orné půdy pro pěstování surovin určených pro výrobu biopaliv. To je na první pohled v rozporu s deklarovaným cílem novely a z toho důvodu jsem se obrátila na Ministerstvo životního prostředí. Byla mi ochotně poskytnuta rozsáhlá odpověď, ze které bych ráda citovala následující větu. "Tato skutečnost by mohla znamenat, že bude existovat vyšší tlak na využívání biopaliv, a pokud by byl tento nárůst způsoben pouze klasickými biopalivy, bylo by potřeba větší plochy pro vypěstování dostatečného množství surovin pro jejich výrobu." Pro mnohé z nás se jedná o záležitost velice odborného charakteru, a proto bych nerada diskuzi nad tímto zákonem uspěchala. Podporuji tedy zejména, aby se tomu věnovaly výbory, do kterých si myslím, že tato problematika zejména patří. Lhůtu pro projednávání ve výborech pak navrhuji prodloužit o 20 dnů. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Jan Zahradník, zatím jediný písemně přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Byl projednán výborem, byly tam podány některé pozměňovací návrhy. Teď jsou na pořadu podpory auta na elektřinu.
Šiřitel reklamy nemá vůbec šanci, jak dostát své povinnosti. To by v každé televizi, v každém rozhlase, v každé billboardové společnosti a podobně musely být nějaké laboratoře. To by si museli najmout ti šiřitelé nějakého finančního poradce. Jinými slovy si myslím, že je potřeba oddělit zodpovědnost zpracovatele od zodpovědnosti šiřitele.
Děkuji, pane poslanče. Jenom připomínám, že je potřeba oslovovat poslance prostřednictvím předsedajícího. Tak. Nyní můžeme se vrátit do obecné rozpravy k řádně přihlášeným. Současně budeme korigovat omluvu pana poslance Davida Kasala, která byla původně do 13 hodin, pan poslanec už je nyní přítomen. Tolik omluvy a předávám slovo panu poslanci Svobodovi.
Děkuji, pane předsedající. Takže není to nic mimořádného, kolega je už na to zvyklý. Tak jak říkal předcházející kolega, máme na stole skutečně tři varianty toho zákona. Ale já bych chtěl říci něco, co vnímám jako zásadní. Ta varianta, kterou předkládá Ministerstvo, když to přeložíme do jednoduché řeči, znamená, že po dobu jednoho roku lze psát recepty písemnou formou. Protože já jako hlavní problém vidím to, že ten recept nenaplňuje ty možnosti, které má, že nám vlastně nepřináší nic zásadního v tom, abychom byli schopni sledovat nebo vědět, jak je pacient léčen. Takže vlastně jsme dospěli do fáze, kdy to píšeme elektronicky, ale smysl to má stejný, jako když je to na papíře. My jsme se při seznamování s tím materiálem dostali k věci, kterou považujeme za zásadní, a po projednání s předsedkyní výboru paní profesorkou Adámkovou to tady říkám, i když vím, že to na toto jednání neplatí. Vyšetřujeme ji jenom metodou stanovení protilátek a antigenů. To je odborná věc. Já ji tady říkám jenom proto, aby i Sněmovna věděla, že to je věc, která patří k tomuto zákonu, patří k této vyhlášce, a je potřeba, abychom ji doplnili. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
A také samozřejmě jejich rozsáhlejší zavedení se očekává v následujícím desetiletí, zhruba. Jaký je pohled Evropské unie, tedy toho, kdo na nás tuto povinnost před lety uvalil. Ukazuje se totiž, že tato biopaliva škodí nejenom motorům našich aut, ale že také škodí i životnímu prostředí. Komise představila nový legislativní balíček již na podzim loňského roku. Míří v něm proti konvenčním biopalivům první generace vyráběným ze zemědělských plodin. Důsledky, které jsou tady v přírodě, tak ty jsou jasné. Už jsem je zmiňoval. Samozřejmě vedle zemědělců, kteří se vrhli na pěstování biopaliv, je to právě mimo jiné také nejvýznamnější zpracovatel a to je koncern Agrofert. Dominantním výrobcem řepkové bionafty je lovosický podnik Preol ze skupiny Agrofert, který nejenom tedy realizuje obchod ze samotné produkce, ale také čerpá významné dotace, které se nám bohužel v minulém volebním období nepodařilo zastavit. Je to tedy pouze zákon, jak už jsem řekl, byrokratický. Konkrétní připomínky k textu zákonu mám dvě.
Dnes bychom měli pokračovat dalšími body podle schváleného programu 6. schůze. Ale nejprve se samozřejmě zeptám, zda si přeje někdo vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu 6. schůze. Vidím pana předsedu Faltýnka. Předávám mu slovo.
Dobrý den, Vážené kolegyně, kolegové. Důvodem je dnešní nepřítomnost z pracovních důvodů paní ministryně Šlechtové a současně činím tento návrh po dohodě a po projednání s předkladatelkou tohoto zákona paní Janou Černochovou.
Kolegyně, kolegové, my máme na programu schůze celkem tři návrhy zákonů, kterým se mění zákon o léčivech. Za chvíli začne druhé čtení.
Ještě si někdo přeje vystoupit s návrhem na změnu schváleného programu 6. schůze? Budeme hlasovat o návrzích, které zazněly, v pořadí, ve kterém byly předneseny. Hlasování číslo 17, přihlášeno 124 poslanců, pro 120, proti nebyl nikdo. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Hlasování číslo 18, přihlášeno 124 poslanců, pro 123, proti nebyl nikdo. Návrh byl také přijat. Nyní je přítomen. Ano. A ještě než začneme, tak vás seznámím s další došlou omluvou.
Ve vládě nakonec tedy byl vítězem pan ministr životního prostředí Brabec. Vláda snad dokonce velkou většinou to takto schválila. Otázka tedy je, zdali je to dobře. Není zde snad žádná naděje, že by to mohlo nějak skončit. Takže i na toto pozor. A konečně poslední věc. Dvě více konfliktní a navzájem si odporující tvrzení těžko mohu v tomto oboru najít. Říká, že Komise v brzké době předloží návrhy na snížení emisí uhlíku v odvětví dopravy. Ta je na sto let. Já náš klub budu žádat, abychom propustili tento zákon do druhého čtení. Případné změny se budeme snažit ve druhém čtení v podobě pozměňovacích návrhů do tohoto zákona nějak dostat.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji. Dobře. To si spolu odhlasujeme. Ptám se na závěrečná slova. Nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 20, z přítomných 141 poslance pro 119, proti nikdo. Budeme tedy hlasovat o dalších výborech k projednání. Kdo je proti?
Nicméně abych se vyjádřil k tomu, proč jsem se přihlásil, to je ten elektronický recept. V podstatě je to to, že v nějakém softwaru vyplňuji recept, ten recept pak vytisknu na nějaký papír, eventuálně ho někam odešlu. Druhá věc. To je problém. To prostě je reálný problém. Zdravotnická zařízení a lékaři se samozřejmě snaží elektronický recept využívat. Nedostane ale nic lékárna, které to dělá samozřejmě obrovské problémy. Je samozřejmě velký problém, že část léků prostě vůbec nejde pomocí elektronického receptu napsat. Ale nenapíšete také opiáty, nenapíšete některé další léky, které prostě nejde napsat. A já bych velmi rád slyšel, jestli bude nějaký dopad této směrnice na elektronický recept. Protože ochrana dat a ochrana některých softwarů je brutálně vyšší, zvlášť ve zdravotnictví, podle této směrnice, a v době, kdy vznikala celá ta legislativa stran elektronického receptu, tak nikdo ani neuvažoval o tom, že by takováto směrnice mohla existovat. To znamená, bylo by velmi dobré, abychom věděli a měli jistotu, že v březnu nebudeme znovu diskutovat, že se všechno bude muset změnit, protože platí GDPR. Stejně tak tedy nejsou to ty důvody, které tady byly zmíněny panem ministrem, nejsou to ty důvody komunikace lékaře, SÚKLu a řekněme registrace, ale jsou to důvody, které jsou dány programem, softwarem, tím, že některé věci nemohou být předepsány, tím, že ten program nefunguje dobře.
Já jenom říkám, že ten výstřel je prostě veden špatným směrem. Dám příklad. Tuším, že to je v zákoně o spotřebitelském úvěru, kde je jasně napsáno, co všechno musí obsahovat reklama na úvěr. Protože dřív se to také zneužívalo. Prostě se tam dala úroková sazba. Všichni víme, úroková sazba může být nula, a ten člověk se pak nedoplatí. Takže tam musí být dneska výše RPSN, výše měsíční splátky, musí tam být, kolik ten člověk přeplatí. Takhle je to regulováno. Takže ono ne vždy jde regulovat všechno. Já s tím, co říkali moji všichni předřečníci z klubu hnutí ANO, souhlasím, ale ať se to řeší někde jinde, ať se to řeší směrem k tomu zadavateli. Jinými slovy, rozumím tomu pozitivnímu záměru, nemám nic proti spotřebitelům a proti klientům samozřejmě, ale pojďme to řešit správným směrem.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, já bych ústy pana předsedy chtěl říct profesoru Vyzulovi: S bolestí srdce, Rosťo, ale nemohu souhlasit. A ústy pana předsedy chtěl bych panu poslanci Nacherovi říct, že s ním plně souhlasím. A řeknu velmi stručně důvod. Všichni znáte reklamu na Wobenzym. Já bych velmi ocenil, kdybychom se lékaři, co jsme tady, sešli a shodli se na tom, jestli je to klamavá reklama, nebo není klamavá reklama. Mně vůbec nevadí, když budou média odpovídat za to, že nesmí být zveřejněna klamavá reklama nebo že ta reklama nesmí být nějaká poškozující pacienta, pokud se dozvím, kdo bude ta autorita, která o tom rozhodne. Můžu vám předem říct, že to nebude Česká lékařská společnost, ta se taky nedomluví. To znamená, jistě že to může být teoreticky bohulibý zámysl, ale prakticky nerealizovatelný. A závěrem bych vznesl dotaz, i když netuším na koho, tak ho vznesu do pléna.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, kolegyně, vážení pánové, vážená vládo, přeji vám hezký den. Dovolte, abych reagoval velmi krátce na kolegu Patrika Nachera. Tady je, pěkně prosím, potřeba rozlišit tvorbu a kvalitu reklamy a parametry reklamy, které jsou u nás samozřejmě jasně vymezeny tiskovým zákonem a vůbec souborem nějakých zákonů a nařízení, a kvalitu a parametry výrobku. Jak proboha může zjistit provozovatel toho vysílání a vysílatel té reklamy, že byly nekvalitní airbagy? Takže prosím, nesměšujme tyhle dvě věci. Ale prosím, nesměšujme tyhle dvě věci. Nám jde právě o ochranu spotřebitelů.
To byla poslední faktická poznámka. To musí ale padnout v rozpravě. Otevírám rozpravu podrobnou.
Děkuji za slovo.